Je to zastupitel Královéhradeckého kraje, ať si vzpomene v Hradci Králové na Miletu a velké náměstí.
Nyní vystoupí pan ministr Martin Kupka s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec David Štolpa.
Velmi stručně ke slovům pana místopředsedy Havlíčka. S tím se tedy nový stavební úřad bude tvořit velmi obtížně. To jsou fakta, která tehdy ještě vaše koaliční Ministerstvo vnitra, a tedy ústřední orgán státní správy, vydalo. To sledujeme přece v okamžiku, kdy hledáme způsob, jak zjednodušit stavební řízení. A, prosím, neosočujte nás z něčeho, co je takhle nepravdivé, a myslím, že tím shazujete jenom sám sebe.
Nikdo s nikým nejedná. Oni všichni jsou dost busy nebo zaneprázdnění jednak řešením situace, která souvisí s válkou na Ukrajině. Nesaháte na ten změnový zákon. No, půjde na stavební úřad, kam jinak by šel. Když se něco odkládá, znamená to, že se nic nemění, takže ta nejistota by byla, kdybychom lavírovali mezi tím, zda to bude tak, či onak. Budeme pracovat tak, jak jsme si dali za cíl. Předpokládám, že budou zaznívat i od přihlášených řečníků další věci.
Projevy vyvolaly řadu faktických. Prosím, máte slovo.
Druhá věc, kterou bych chtěla říct, je systémová podjatost, o které tady hovoříte. Pane ministře, systémová podjatost je problém. Ale rozdělení státní správy, samosprávy je pro spoustu lidí velmi složité. A když jsem byla na Ministerstvu vnitra...
Nyní pan poslanec Adamec.
Dámy a pánové, pane ministře, chtěl bych vaším prostřednictvím říct paní kolegyni Vildumetzové, že už nejsem starostou řadu měsíců. No, možná to škoda je, ale prostě to je realita. A to tady neproběhlo. Bylo to špatně. A opravdu, bavme se o tom, jak má vypadat výkon veřejné správy jako celku. A pak si řekněme: to tam nepatří, bude to dělat stát, nebo naopak: to tam patří a stát to dělá špatně.
Děkuji, děkuji. Jenom bych ráda zareagovala na pana ministra. No vy jste nesouhlasili ani s tím, co bylo diskutováno. Za druhé, nový stavební zákon versus starý zákon. Pak prosím, doložte mi jedinou fakturu vůči Hospodářské komoře, že jsme si nakoupili zákon. Já už toho mám plný zuby. Nic takového se nestalo, žádný zákon jsme si jako MMR nenakoupili. Co se týká změnového zákona, tak vy říkáte, že lidi budou vědět, kam mají jít. Já znovu říkám, ve změnovém zákoně je napsáno, že půjdou ty dotčené orgány na Nejvyšší stavební úřad. Ten ale nevzniká. Proto tito starostové velmi volali po tom a říkali mně: Vemte si to. Proto varuji i před touto novelou.
Děkuji a nemusíte souhlasit mým prostřednictvím. Co se týče pořadí, pan poslanec Marek Výborný s faktickou.
Jenom vás chci upozornit, že jsem byl na jednání na kulatém stolu na Ministerstvu pro místní rozvoj. Paní poslankyně Dostálová tam byla přítomna, taky vystupovala, vyjadřovala se, takže není to tak, že byste byli jakkoliv obcházeni.
Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já nebudu dlouze povídat, ono už dneska tady zaznělo dost zásadních věcí, na základě kterých bychom měli být zásadně proti tomu, aby byl tento tisk propuštěn do dalšího čtení. Důsledkem by bylo absolutní zastavení povolování staveb." A tohle tady dnes řešíme. "Stejně drtivý dopad jako na jednotlivé části stavebního řádu má navrhovaná podoba tisku 63 a 137 i na stabilitu právního rámce územního plánování. Schválení tisku v předložené podobě by vyvolalo nežádoucí chaos v právním řádu. Hospodářská komora České republiky s odvoláním na princip právní jistoty jako jeden ze základních pilířů demokratického systému, který vyplývá přímo z Ústavy České republiky, žádá o dopracování tisku do přijatelné podoby, která bude ústavně konformní a způsobilá zachovat dobrý právní řád. Ten musí dle legitimních očekávání zajistit podnikatelům, občanům i orgánům veřejné moci dlouhodobě stabilní, jednotná, relativně jednoduchá a předvídatelná pravidla a normy. To bohužel ke škodě všech fyzických i právnických osob právě sněmovní tisky 63 a 137 ve své aktuální podobě nenaplňují. Pokud jde o hledání kompromisních racionálních cest v dlouhodobě stabilní úpravě veřejného stavebního práva, k čemuž by měl přispět právě předmětný, dobře legislativně ošetřený odklad účinnosti již platné právní úpravy, dovolím si jako jeden ze signatářů připomenout důležitou iniciativu. Dopisem ze dne 6. prosince 2021 představitelé nejsilnějších podnikatelských komor a svazů požádali předsedy koaličních stran o přijetí a věcnou diskusi nad avizovaným záměrem. Bohužel, tato žádost do dnešního dne nebyla vyslyšena. Prosím proto opětovně o odbornou a věcnou diskusi na dané téma.
Dobré odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jestli jsem to dobře poslouchala, tak je to návrh procedurální na přerušení do doby, než proběhne jednání pana premiéra a prezidenta Hospodářské komory a ministra pro místní rozvoj. Hlásí se někdo s protinávrhem? Pane předsedo, máte slovo. V tuto chvíli jsem registrovala návrh na odhlášení, takže dovolím si vás všechny odhlásit, požádám vás, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. V tuto chvíli zahajuji hlasování. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. A kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Procedurální návrh nebyl schválen. V tuto chvíli s přednostním právem se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.
Já jsem si teď našel v tom digitálním archivu, ten tisk sem do Sněmovny přišel, první čtení proběhlo 5. listopadu 2020, připomínám, 5. listopadu 2020, tedy rok do voleb. Sto dnů na projednání ve výborech jsme tady měli. Bylo to v ústavně-právním výboru, ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ve všech několikrát, ten proces byl opravdu dlouhý. My jsme na tom opravdu trávili desítky, možná stovky, hodin tady s poslanci, kteří měli zájem. Děkuji.
Já vám také děkuji.
Často bylo zpravodajování některými členy odmítáno, což je také jejich právo.
Nyní paní poslankyně Berenika Peštová.
Takže to není o tom, že to se neděje, děje se to. Takže neříkejme a nelžeme si tady, že to není.
Děkuji vám.
Já jsem byl u případu, kdy Zlínský kraj podepsal memorandum o spolupráci s Ministerstvem dopravy, že mají společný zájem na budování D49. Musím konstatovat, že spíše vyhovuje tady těmto argumentům a těmto námitkám.
Přečtu omluvu. Nyní vystoupí s přednostním právem pan ministr Kupka.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se také rád vyslovil k tomu, proč tady vlastně dnes jednáme, co nás k tomu vede. Když nás obviní z toho, že nemáme na prvním místě občany, pokládám to prostě za neférový faul. Zároveň jsem měl možnost zkombinovat roli těch, kteří rozhodovali nebo měli vliv na rozhodování, ale pojďme si také říct, jak ten vliv může vypadat. Ten úředník také někde bydlí, může ho ta stavba ohrozit osobně, může na něho útočit kdokoliv další. Máme tady režim, o kterém se rozhodlo - režim smíšeného modelu veřejné správy.
A já toto vnímám, i tu debatu, která se tady vede, vedli jsme ji tady tři roky - my jsme tady neustále naráželi na zcela zavřené dveře a neochotu se bavit, a vedeme férovou politickou rozpravu a debatu o tom, zda tady má fungovat spojený model veřejné správy, nebo nikoliv.
Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně Berenika Peštová, prosím.
Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Adamce, prostřednictvím paní předsedající. Pane poslanče Adamče, prostřednictvím paní předsedající - jak, nechceme zákon? Tady je zákon, který nabyl účinnosti, ten zákon je účinný. A vy tady řeknete na mikrofon: My ten zákon nechceme, a proto chceme prodloužit účinnost tohoto zákona, respektive chceme prodloužit něco, co už je dávno účinné. Takže my jsme zákonodárci, my tady schvalujeme zákony, podle kterých se máme chovat. Říkáme lidem: Jsou zde zákony, jsme právní stát, řiďte se jimi! A vy řeknete: My ten zákon nechceme, my chceme jiný! Takže já jsem kuřák, já nesouhlasím se zákonem, že v restauraci nesmím kouřit, takže já budu chodit do restaurace a budu kouřit, protože s tím zákonem taky nesouhlasím!
Jenom, bylo to o něco hlasitější, než je zde standard.
Chtěl bych reagovat na termín destrukce veřejné správy, který použil pan vážený kolega Adamec. Já beru váš argument: My to nechceme, tak my si to neprohlasujeme. To je fér, to si říkáme na rovinu. Ale řekněte mi, co chráníte? Destrukce jakého systému? Z velkých měst na Moravě, u velkých měst, posílají, podepisují výjimky, aby z těch velkých stavebních úřadů mohli o víkendech jezdit do těch malých a tam vydávat stavební povolení pro ty lidi. Já jsem byl velmi skeptický k té změně, protože opravdu je to nepřímá reforma veřejné správy v České republice pomocí jednoho zákona. A já si myslím, že to opravdu řešit musíme. A já budu mít samostatný projev, tak tam řeknu zbytek.
Děkuji za dodržení času.
A myslím si, že byste to měli uznat a že už by se to nemělo do budoucnosti opakovat. Omlouvám se, byl jste dlouholetý starosta - chci říct jedno, pane Adamče, prostřednictvím paní předsedající, já jsem reagovala svojí faktickou poznámkou na pana ministra pro místní rozvoj, protože on tu řekl, že systémová podjatost není problém. Protože je státní správa a samospráva, a je systémová podjatost problematická. Je to samozřejmě stavební řízení, protože každý úřad postupuje úplně jinak, každý úřad chce jiné dokumenty ke stavebnímu povolení.
A nyní paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím, vaše dvě minuty.
To znamená, že se tady budeme hádat, jestli to je systémové. A prosím ještě k panu předsedovi klubu KDU, panu poslanci Výbornému. Neurážejte prosím tady moji kolegyni. Neurážejte ji! Byla to taková skrytá urážka, že někdo něco za něco dostal, mě se to velmi dotklo.
Díky tomuto zákonu, který jsme připravili, to bude všechno na jedné žádosti, přes jedno razítko, přes jeden úřad, a nechytejte mě za slovo, ale určitě to nebude o desítkách. Co je divného na tom, že máme snahu, aby povolení, která dnes dávaly obce, města, kraje, která jsou logicky spojená s jejich samosprávami, tak aby tato povolení dneska byla v rámci jednotného nebo jednotně řízeného systému? Ano, někde nebyla, ale někde nepochybně byla. A to je to, co jsme chtěli změnit, a podařilo se to. Podařilo se to úplně normální běžnou demokratickou cestou. Po čtyřech letech diskusí, odborných diskusí, tato Sněmovna rozhodla a platí to. Posuneme účinnost, v době účinnosti zase uděláme celou řadu změn, opět zmatek pro ty, kteří chtějí stavět, nejistota, jak to bude vypadat, opět posuny, opět všechno jinak. Já vím, že je to demokratické. Co se týká těch technických záležitostí, nevím, proč se to dělá tak amatérsky. Nevím, proč se to neprojedná se všemi dotčenými orgány a proč se zde budou vytvářet opět dva režimy. Nevím, proč nebereme na zřetel změnový zákon, který upravuje desítky dalších zákonů. Píšou vám nešťastné dopisy, že pokud najedeme na tento systém, tak tím akorát uděláme další zmatky. Přetížíme tím stavební úřady, uděláme jim v tom zmatek. Prosím tedy o jednu jedinou věc. Berte ohledy na to, co chtějí lidé, co chtějí občané, co chtějí ti, kteří chtějí stavět, a neberte ohledy pouze na ty, kteří chtějí rozhodovat.
Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan ministr Kupka - jsou zde dvě faktické poznámky, děkuji.
Když je osoba předsedy výboru pro veřejnou správu tak strašně důležitá, tak jak mi vysvětlíte paradox minulého volebního období, kdy garančním výborem byl pověřen výbor hospodářský a výbor pro veřejnou správu byl z toho jako garanční výbor zcela vyloučen. Takže ten zákon byl outsourcovaný, přiřkli jsme ho tedy komoře, ale bylo to na konkrétní advokátní kancelář. Dál se v tom nebudu hrabat.
Ano, v minulém funkčním období to měl hospodářský výbor. Ale moje faktická poznámka byla k výroku, který tady řekl pan ministr pro místní rozvoj, prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste tady řekl - já opravdu nechci nějakým způsobem snižovat vaši odbornost - že smíšený model veřejné správy už je tady od 19. století. Děkuji mnohokrát.
Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Ivan Adamec s faktickou poznámkou, potom Martin Kolovratník.
Kolegyně, kolegové, pane ministře, já tady musím zareagovat na pana poslance Havlíčka. Chtěl bych mu říct, že vůbec nehájím zájmy starostů, to je velký omyl a nepochopení věci. Ale přece starostové jsou první v linii, kteří hájí zájmy lidí, protože jinak by je ti lidi nezvolili. Já jsem byl zvolený šestkrát na tuto pozici, vždycky bylo na paměti hájit zájmy lidí. To tak je. Tak prosím více argumentů, méně demagogie. Já prostě fakt tohle nemůžu poslouchat, že hájím zájmy starostů. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník s faktickou poznámkou, potom pan ministr Ivan Bartoš.
V tuto chvíli nechám o tomto procedurálním návrhu hlasovat. V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je proti návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl přijat. Nyní se opět dostáváme do obecné rozpravy. Faktická poznámka by měla být na něco v rámci obecné rozpravy. Můžete využít obě varianty, ale byla bych raději, aby to bylo správně, s přednostním právem.
Takže k paní poslankyni Peštové, prostřednictvím paní předsedající. Stejně tak tento postup byl deklarován při vzniku vládní koalice.
Také děkuji. Vaše vystoupení, pane ministře, vyvolalo dvě faktické poznámky. V tuto chvíli je přihlášena s faktickou poznámkou paní Berenika Peštová, takže ji poprosím, aby přišla k řečnickému pultu.
To je to, co jsem já měla, ty dotazy. Pokud tedy opravdu chcete reagovat a budete za něj reagovat, tak bych tedy ráda věděla, jak se poperete s tím, že návrh je retroaktivní, jak budete retroaktivitu obhajovat, jaká bude běžná praxe.
Děkuji za dodržení času. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jan Volný.
Vzpomenul také nějaké sezení, které bylo přímo na Ministerstvu pro místní rozvoj, říkal kulatý stůl, kde se účastnil.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. Další faktickou poznámku neeviduji, takže se vracíme do obecné rozpravy. Požádám ho, aby přišel k řečnickému pultu.
Dobrý den, dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Jenom třetí čtení bylo několikrát přerušeno, trvalo velkou část jara. Ale řekl jsem to a slovo chlapa platí, takže určitě není to mým cílem, co každou chvíli zkusit tento krůček.

No a já jsem si tedy za ty tři měsíce opravdu nevšiml, že by to nějaké neblahé dopady mělo.

S faktickou poznámkou je přihlášena paní předsedkyně Schillerová.
Takže rozpočtové provizorium, toto zbytečné rozpočtové provizorium skutečně udělalo obrovské problémy, a možná ještě zjistíme do budoucnosti, jak velké.
Nevěříte? A mám tady ten váš rozhovor o té kvalitě. Chtěl bych, aby se přijímaly tak, že budou konzultovány a projednány za účasti Legislativní rady vlády. A víte, ono by se to mělo projednávat zároveň. To je prostě můj vnitřní hluboký pocit, kterého mě nezbaví ani vaše ujištění, že se nic špatného nestane. Děkuji za případnou odpověď.
Děkuji a k faktické poznámce se hlásí pan ministr Šalomoun.
Moje reakce bude jenom taková, že samozřejmě pokud je žádoucí projednávat něco včetně velké Legislativní rady vlády, když je to opravdu nová právní úprava. Tady se jenom suspenduje stávající.
Vrátíme se do obecné rozpravy. Nyní je na řadě paní poslankyně Pošarová. Ne, pardon, ta už byla, omlouvám se. Pan poslanec Kubík, připraví se pan poslanec Štolpa.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, poslouchám naši dnešní debatu a rád bych se také vyjádřil. Ten zákon nepřišel ze dne na den, předcházelo mu několik let příprav a diskusí.